Pan vicepremiér Babiš stroze odpověděl, že s firmou Romneya neměl žádný vlastnický vztah. A jak to bylo s IMOBA? se ptám. Proč nebyla dána odpověď na tuto otázku? Vážené kolegové a kolegyně, děkuji za pozornost. Já jsem se snažil tady říct, že ta věc není zdaleka černobílá. A v žádném případě, připojím se k svým předřečníkům, nemohu schvalovat ty nezákonné odposlechy, které se dostaly ven. V každém případě však zůstává otázka, proč toto absolutně neodmítl a proč v tu chvíli radikálně neodmítl to, že jsou mu údajně podsouvány kopie otevřeného spisu.
Ostatně mnoho z toho, co bych jinak říkal, řekl přede mnou kolega Faltýnek či kolega Babiš. Bohužel jsme se nedozvěděli zneužití jaké moci a vůči jakým nezávislým institucím. Nemluvě o tom, že z hlediska formální logiky vůči nezávislým institucím není možné zneužívat moc. Jediné, co se tam dozvíme přesně, je, že tedy ministrem financí Andrejem Babišem. I o těchto věcech bychom asi mohli mluvit. Ale máme to omezeno na Andreje Babiše. Nějaký zbabělec to dělá, který se nedokáže ani podepsat. Můžeme jenom spekulovat, kdo to je. Je to ministr vnitra? "Je to odporné, že takové nahrávky vznikly. Musí se to vyšetřit. Kdyby někdo nahrával vás, dozvíme se možná mnohem horší věci. A ten říká: Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. A já vás žádám, abyste jako Poslanecká sněmovna neschvalovali pořad schůze, jehož předmětem je porušování Listiny základních práv a svobod.
Já děkuji panu ministru spravedlnosti. Připraví se pan místopředseda Bartošek.
Není úplně jednoduché vystoupit po vystoupení Luca Brasiho, který hájí svého dona a věrného pobočníka, který ovládá Ministerstvo spravedlnosti, ale... Pan ministr nám vyhrožoval, že nás vlastně možná už nahrávají. Možná ano, možná ne. To jsou firmy z holdingu, tak co bychom si pálili prsty. Kromě toho, že všetci kradnú, ještě mu všichni ubližují. A kladl řečnické otázky a měl poměrně silné výroky. A já se pokusím z veřejných zdrojů, ne z těch nahrávek, připomenout panu ministrovi některé lži, když říkal, že nikdy nelhal. Tak si vzpomeňme. Vzpomeňme si Čapí hnízdo. Jsem miliardář. A co říkal o Čapím hnízdě? Vzpomeňte si, jak říkal pravdu. To byli neznámí investoři. Já nevím, kdo to byl. Vůbec nevím, kdo to byl. My jsme za to jenom ručili. Tak neznámým investorem byly děti pana ministra Babiše, ale jako vždy, mluvil pravdu. To byste ale mohl vědět. Korunové dluhopisy. Vydal je Agrofert, když byl pan Andrej Babiš podnikatel. Jestli ten zákon byl zpackaný, nebo ne. Ale kdy je nakupoval Andrej Babiš? Jako podnikatel, nebo jako politik? Normálně nakupujete a neplatíte. To známe. Kdo tvrdí něco jiného, tak lže a organizuje kampaň. Všichni to známe. Platil je jako politik. Pan ministr financí zmínil pana Březinu. Já ho neznám. Jednoduchá otázka, pane ministře: S kým je pan Březina v koalici na pražském magistrátu? Nespolupracuje s vaší primátorkou dnes a denně? Já myslím, že ano. Tak když je tak nepřijatelný, proč jste s ním v koalici? Dělejte něco.
Vy jste to, vážení koaliční partneři, věděli také. Teď se tváříte překvapeně, kdo je to pan Babiš. Pokud nejsou členové vlády, konkrétně vicepremiér vlády, nijak chráněni proti nelegálním odposlechům a jejich následnému zneužití v mediálním prostoru a naopak mohou být veřejně dehonestováni, vystaveni vydírání a tak podobně, pak jde v době zhoršení celkové bezpečnostní situace a nebezpečí teroristických útoků o zcela katastrofální stav, který musí být okamžitě napraven. A je zajímavé, že ty odposlechy jsou k dispozici až nyní. Musím se tedy ptát, komu to vyhovuje a proč jste, vážený pane premiére, vaším prostřednictvím, pane předsedající, razantně nezasáhl. Ostatně nejste sám. A vy chcete někoho soudit a moralizovat? S jakým morálním kreditem tak činíte? Není vám stydno? Pokud byste tak chtěl činit, měl byste na to právo, pokud byste právě z tohoto důvodu sám rezignoval. Dnešní diskusí vy, kteří se oháníte demokracií, naznačujete, že kvůli občanovi Babišovi budete uvažovat o tom, že omezíte volební právo. Jako to chcete zakázat? Pokud dnes celá česká veřejnost mediálně žije vaší demisí nedemisí a odvoláváním neodvoláváním ministra financí, pak byste měl v kontextu s výše uvedenými skutečnostmi zvážit především svou vlastní rezignaci na funkci premiéra vlády České republiky, tedy funkci, která vás mimo jiné zavazuje k nadstranickému přístupu při zajištění bezpečnostních zájmů České republiky a ochraně jejího právního systému. Byl jste i mnou několikrát informován o tomto stavu a o úsilí, se kterým je veden velmi náročný boj k omezení těchto úniků. Je s podivem, že zcela bez politických důsledků pro ministra vnitra pan premiér a předseda Bezpečnostní rady státu mávnutím ruky hodil za hlavu dle mého názoru naprosto nehoráznou pomluvu a vedl kampaň proti ministru obrany s nedoloženým a neprokázaným, jednoznačně neprokázaným sledováním jeho osoby ze strany Vojenského zpravodajství. Nikdo z toho nic nevyvodil. Tady je ticho po pěšině. Jak to, že ten člověk dělá ministra vnitra, když porušil veškeré zásady, které se týkají bezpečnosti země? Tady nám ODS začíná diktovat, kdo bude, či nebude v politice? Strana, která s vámi ostatními, vážení, standardními politickými stranami dluží této zemi a daňovým poplatníkům minimálně bilion korun, který jste rozkradli a vyvedli mimo území České republiky nenávratně, například. Na závěr musím konstatovat, že většina z vás, kolegové, kteří jste se proti této šaškárně v přímém přenosu nevymezili, u mne ztratila respekt a nemohu si vás vážit ani jako férových a úctyhodných politických soupeřů. O soupeření mám, stejně jako o pojmu čest, asi bohužel pro mne poněkud jinou představu. Při vašem dalším rozhodování, eventuální sebereflexi a vyhodnocení vašich vlastních činů a postojů prosím zapomeňte na své osobní zájmy a v souladu s vaším slibem a funkcemi a mandátem poslance zákonodárného sboru hajte především zájmy České republiky, její bezpečnost, právní systém a bezpečnost nás občanů. Děkuji vám za pozornost, kterou jste mi věnovali.
A poté pan kolega Blažek.
Paní a pánové, možná jsem se jenom přeslechl, odpusťte mi, jestli se tak stalo, a pochopil jsem špatně slova pana předřečníka. Ale vyprošuji si, aby tady byla zpochybňována zákonodárná kompetence nás tady poslanců a poslankyň tohoto sboru. Je dána Ústavou. Suverén této republiky volič sem dostal poslance a poslankyně podle Ústavy se zákonodárnou kompetencí, se zákonodárnou iniciativou. Prosím, aby toto nebylo zpochybňováno!
Totéž se týká otázek, které jsou kladeny s tím, že jsou jejich presupozice, jejich nutné předpoklady, aby vůbec mohly být takové otázky položeny, pokládány. O tom také svědčí, a to se vracím k tomu, čím jsem začínal, že je zde Andrej Babiš vyzýván i těmi, kteří sami hlasovali pro to, aby schůze probíhala v jeho nepřítomnosti.
Nyní s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Vondráček. Ještě přečtu omluvu: dnes od 19 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Marek Černoch.
Začnu od konce k panu Zlatuškovi. Od toho tady není kolega Kostřica, aby čuchal, kdy Andrej Babiš bude mít a nebude mít čas. Měl tady být. To je jeho problém. Já celkem prezidenta chápu, protože článek 74 Ústavy zní naprosto jasně: Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. Takže si tady pan vicepremiér Babiš může kvičet, jak chce. Kdyby chtěl usnadnit řešení krize, tak dávno sám rezignoval. Za další. Přijde mi naprosto neuvěřitelné, co tady předvádí kolega Rais. Nevím o tom, že by Kalousek byl v roce 1993 ministrem financí.
Děkuji vám.
Děkuji za slovo. Nevím, jestli já jsem nepochopil jeho, nebo on nepochopil mě. Nechci být nějak zlý, ale víte, já si myslím, že když je člověk někde v cizině, tak je to špatné, když se člověk stydí za to, že pochází z té které země. Ale mnohem horší je, když ta země se musí stydět za to, že ten člověk je jejím občanem.
Připraví se pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou.
To za prvé.
Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Laudát. Připraví se paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou.
To se potom nikoho neptá.
Já jsem si udělal takový stručný monitoring posledního týdne z našeho tisku. Za prvé, vrchní státní zastupitelství podalo obžaloby v kauze tunelování Mostecké uhelné společnosti. Náš stávající premiér Bohuslav Sobotka. Pan Sobotka se ale vymlouvá, že nerozumí posudkům, že to celé jenom podepsal. A čeká nás v nějaké krátké době, a o tom se také psalo tento týden, nebo minulý, že budeme řešit vydání dvou kolegů v kauze ROP Severozápad. To je v pořádku, to je standard. Ale dobře, už jsme si na to zvykli. Když už toto není absurdní divadlo, tak se ptám, co jiného by jím mohlo být. Tohle absurdní divadlo, předem naplánováno, zrežírováno, dohodnuto s jasným koncem? Co se dnes asi dozvíme, a už jsme to tady slyšeli, že Babiš zneužívá média. Není asi ani podstatné to, že všechny strany, co tady sedí, si najímají PR agentury, které jim navrhují, jak poškodit politické konkurenty. On by měl rozhodnout, kdo se bude podílet na řízení naší země. Vypadá to ale tak, že většina z vás to nechcete nechat na voličích, bylo by to asi hodně riskantní, a proto je potřeba přijmout usnesení tady ve Sněmovně, které řekne naší veřejnosti, že třeba - teď mě to napadlo, to usnesení by mohlo znít: My, politici tradičních stran, sociální demokracie, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, máme zájem na zachování politických poměrů, které tady byly posledních 27 let. Za tímto účelem spojíme svoje síly a uděláme vše pro to, aby nám už do toho Babiš a podobní nemohli kecat.
Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan ministr Pelikán, po něm pan předseda Stanjura.
Vy tady říkáte, zřejmě podle vašeho pana předsedy - furt melete tu samou lež a myslíte si, že to bude pravda, že vy jste zastavili zadlužování tohoto státu. Jeden jediný byl v plusu. Ty dva předtím byly minusové a ten nový na 2017 je opět naplánovaný v deficitu. Takže nelžete, že vy jste zastavili zadlužování! Pouze se vám jednou podařilo, že to dopadlo v plusu, ale další rok už je naplánován deficit. To je to, proč říkám, že stokrát opakovaná lež ve vašem podání se má stát pravdou.
Pane poslanče, musíte vydržet s faktickou poznámkou. Pan ministr zahraničí se dostavil. Můžeme pokračovat. Pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou.
Já k paní kolegyni Lorencové. Kdo jste se ptala. Tak na téměř všechny v tom závěru by byla odpověď vy. A teď nemyslím vás osobně, ale hnutí ANO. Nemá smysl jezdit do Číny. Tím ničíte pověst. Tím vyháníte jakékoli investory. Protože tohle jsou ty základní vzkazy investorům, kteří mají firmy s vysokou přidanou hodnotou. To jsou vzkazy firmám, které s námi obchodují. To je přesně to, v čem hrubě porušujete postavení a kredit České republiky. Jezdit do Číny nemá smysl, to jsou jenom drobné. A vy hrubým způsobem poškozujete pověst České republiky. Za zlomek toho, co pan Babiš tady předvedl a co má na triku. A to je jenom špička ledovce a každý to ví. Vždyť jsme to tady říkali od začátku.
Tak. Pan kolega Blažek vzdal faktickou poznámku, takže nám zrychlil čas. Nyní pan poslanec Chalupa, připraví se kolega Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Za prvé, nikdo neprokázal, že pan Andrej Babiš zneužil moc. A druhá věc. A pokud nějaká nezávislá instituce má pocit, že bylo proti ní zneužito moci panem Andrejem Babišem, tak bych rád viděl tady nějaké trestní oznámení této instituce na osobu pana Babiše. Jestli tady žádná taková není, tak celý ten název je špatně. No, pan kolega Laudát už tady dlouho nebyl, takže trošku mi to vypadlo. Řekl - každý to ví. Všechno.
Prosím kolegyně a kolegyně, aby nevykřikovali. Zatím je jich přihlášených pouze jedenáct plus mám jednu faktickou poznámku.
Pana kolegy Kučery je mi vaším prostřednictvím líto, že tady trpí. Někteří vaši kolegové to vyřešili tak, že místo aby byli v práci, tak už tady nejsou, tak to jenom k tomu. Nyní mi dovolte, abych teda řekl to, co jsem si připravil. Já jsem nespokojený občan. Takže já řeknu, s čím jsem nespokojený. Mráz mi skutečně běhá po zádech, ale z vás, kolegyně a kolegové. Jako byste nebyli schopni rozlišit, co je a co není zákonné. Ale to si přebere volič sám. Byla zde zmínka tuším o zahraničí, o Spojených státech amerických, o jejich demokracii. Sám novinář - a dneska to tady několik z vás opakovalo, že pan Babiš nahlížel do dokumentů ze živého spisu - sám ten novinář prohlásil, že nic takového se nestalo a že on žádné takové dokumenty nemá. Přesto se to zde stále opakuje, takže já mám pocit, že jste hluší a slepí, a nechápu, s čím zde vlastně operujete. Neustále opakujete - pokud bude prokázáno. Zdůrazňuji to slovo pokud. Konáte zde štvanici na člověka na základě jakýchsi dohadů a vašeho názoru? Dluhopisy. Vlastnictví médií. Jsou tu strany, které mají vlastní média a jsou nestranné? To je otázka. No logicky nemohou být nestranné, když jsou to stranické noviny. A jsou mediální, jsou veřejně přístupné. A už jsme se o tom bavili u těch zákonů, kdy dneska na Facebooku a na internetu je mnohem více čtenářů než těch, kteří čtou nějaké tištěné noviny. Takže jim to tady zakážeme jako zákonodárný sbor, že strana nebo politik se nesmí projevovat na Facebooku, nesmí mít noviny, nesmí se vyjadřovat, nesmí mediálně komunikovat?
Já vám děkuji.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, takže já jsem konečně pochopila, proč tu dnes máme jednat dokonce po deváté hodině. Nezbývá než se shodnout patrně na tom, že všechny dosavadní vlády odváděly bezchybnou práci. Všechny dosavadní vlády hlasovaly jen pro zákony, které chránily majetek této země. Přijímaly zákony, které posílaly do tepláků všechny, kteří tady kradli ze všech sil. Všechny dosavadní vlády... Vlastně, proč jsme tady? Abychom jim blahopřáli. Objevil se jeden člověk, který to, co tady bylo předtím, se snaží napravit. Takže toho je potřeba zlikvidovat!